Pořad schůze tedy byl schválen.
Nemohu. Vláda mi to zakázala. Ale mohu si ji koupit v hypermarketu. Nemohu koupit hračky ve svém oblíbeném hračkářství, mohu si je koupit v hypermarketu. Nemohu si jít vyzkoušet oblečení k tomu, kdo kupuje a vozí dobré oblečení, ale mohu si oblečení koupit v hypermarketu. A takhle bych mohl pokračovat. A pak fakt chceme, aby to lidé pochopili? Co to je za přístup? My pro ty malé nechceme lepší podmínky, měkčí podmínky, méně nařízení, která musí dodržovat jejich zákazníci. Chceme stejné. Jestli tohle má být boj proti tomu, aby se lidi shromažďovali na jednom místě, tak jste v těch obchodech nikdy nebyli. Skutečně si myslíte, že v těch hypermarketech se dodržuje rozestup dva metry? Byli jste tam někdy v pátek nebo v sobotu? V tom malém obchodě se to zajistí mnohem lépe než v tom velkém. Mě to nijak netěší, ale vidím reálný stav věcí a chci o něm mluvit. Ale v těch miliardových obratech. Zavřeli jste v neděli obchody, prý aby se lidi neshlukovali. No tak se jich shlukuje víc v pátek a v sobotu. A když tomu porozumí, tak to budou dodržovat. Pane ministře, mohl byste mi to zdůvodnit? Vláda prý proto, aby se lidé neshlukovali, omezila úřední hodiny na úřadech. Nejvíc mě tedy mrzí, že opravdu vláda plánuje nouzový stav někdy do konce jara. Vraťme se k těm kompenzacím. Nestavějme zaměstnavatele proti zaměstnancům. Měli bychom taky odpustit odvody živnostníkům, kteří dostávají kompenzační bonus. Takže vláda měla říct pravdu: vláda dává živnostníkům 10 tisíc. Nevidím k tomu žádný důvod. Do obchodu jít můžeme, ale do muzea ne. Vláda se sice pomalu zlepšuje, ale mám pocit, že jsme v dubnu. A teď má smyšlený příběh, že vlastně z obchodu když jdu, tak jsem neporušil zákaz vycházení. Ale nic takového není pravda. Jestli si řekneme, že každý, kdo nakupuje v zaměstnání, že vykonává funkci zákazníka, pak má pravdu, jinak to nemá žádnou logiku. A takové to: já vám garantuji, že policie tam nebude stát. Tak proč ten zákaz vůbec je, když to policie kontrolovat nebude? Pan ministr říká, že všechno se dělá rychle, v běhu, není čas komunikovat. A čím déle ten stav bude trvat, tím se zvyšuje riziko, že se nakonec opatření plnit nemají, a to by si asi nikdo nepřál. Já bych vám mohl přečíst, a udělám to tak, věci, které si myslíme, že by vláda měla učinit vlastně bezodkladně. A je spíše k pláči a k povzdechu, že toho vláda od 1. března do 19. listopadu nebyla schopna. aby odpustila odvody živnostníkům; aby umožnila souběh čerpání kompenzačního bonusu a programu Antivirus;
My jsme přerušili tento bod v rozpravě, takže budeme pokračovat v rozpravě. Přerušili jsme vás v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Jak už jsem zmínila před přestávkou, my samozřejmě na školském výboru a také zdravotnickém výboru tuto situaci řešíme. My jako koaliční poslanci to vnímáme mimořádně citlivě, a to je otázka pracovní povinnosti našich studentů středních a vysokých škol v oblasti zdravotnických povolání ve zdravotnických zařízeních. Proč to vnímáme citlivě? Jsme jedinou zemí v Evropě.
Nyní se táži navrhovatelů, zda mají zájem postupně vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně Benešová, máte zájem vystoupit?
Cílem je předně transponovat do českého právního řádu nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů a jsou tam takové hlavní tři cíle.
Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného jediného poslance, a to je pan poslanec Marek Výborný. Pak s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Za sebe musím říct, a za poslanecký klub KDU-ČSL, že my pouze chceme hrát férovou hru vůči všem a nikoho tady žádným způsobem nezvýhodňovat. A samozřejmě ta norma se může zdát na první pohled velmi jednoduchá, formální, transpoziční, nicméně hraje se tady o to, jestli budeme hrát podle stejných not vůči všem majitelům korporací včetně těch, kteří jsou v tom jiném právním uspořádání, rozumějme tedy ve svěřenských fondech.
Mě trošku zaráží, jak se tady v čase proměňují perspektivy. Tak já si pamatuji, když Jana Maláčová s tou svou odbornou skupinou přišla s návrhem důchodové reformy, tak byla odmítnuta s tím, že je to strašně drahé, že ta cena za důchodovou reformu v prvních šesti letech je 12 miliard ročně.
Dobrý den. Já si myslím, že je to první věc, která je na zamyšlení.
Děkuji za slovo. Teď ještě nemám úplně přesná čísla. Kraje jsou, ano, v mírném deficitu, to připouštím. Já nevím, co projde. Já nevím, o čem se mám bavit. My bychom mohli udělat jedinou věc, že bychom tam dali od roku 2022 jiné sazby. My budeme diktovat budoucí vládní reprezentaci, budoucí Poslanecké sněmovně, jaké tam dát?
Já to sleduji, já jsem dokonce říkal na začátku této krize, že ty propady nebudou tak obrovské. Nemysleme si, že peněženky těch druhých jsou bezedné. To není pravda, takhle to nefunguje a nemůžeme pořád zvyšovat daňové zátěže. Tak v klidu, vždyť to zas není tak velká částka.
Připraví se Věra Kovářová, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
A dneska nás budou učit!
Jenom krátce na pana poslance Dolínka. A ještě, jestli mohu, k paní ministryni. Takže pokud jsme dali nějaká pravidla o tom, aby se dodržovala rozpočtová odpovědnost, tak si myslím, že to není nic špatného. Ale pokud vy říkáte, že se budete pokorně bavit, já to vítám, ale to jste se měli bavit předtím, než jste takovýto návrh podali.
Vůbec, přijdou-li čtvrteční nebo jiné slevy, které ty obchodní řetězce mají jako svůj nabídkový den, to se tam sjedou nejenom naši senioři, ale i lidé, kteří právě díky slevám mohou ušetřit nějakou tu korunu, která jim nazbyt nezbývá. Podle počtu košíků víme, kolik lidí máme v obchodě. Takže mohu doprovodit takovou osobu? Nebo potřebujeme už v tu chvíli 30 metrů čtverečních a každý svůj nákupní vozík? Včera to bylo velmi nelogické. Takže těch nelogik je tady velmi mnoho a je to potřeba řešit. Řeknu vám jeden zase příklad z té běžné praxe. Autosalony - Ale je povoleno opravy vozidel. On jako službu nabízí, a dělá to většina těchto prodejců, nabízí sezonní výměny pneumatik a uskladnění těchto pneumatik. Takže on se objedná telefonicky na tu výměnu pneumatik, stanoví mu čas. On si sedne do té haly, deset minut sedí, kouká tam do těch prospektů, za chvíli chodí mezi těmi auty, třeba by si nějaké auto vybral, pozoruje a ptá se na nějaké detaily. Ale to už není důležité. Prostě je to jeden otevřený prostor. Další nový příklad - psí salony. Otevřeli jste. Ano, chápu. Paničky se stěžují, že pejsci mají drápky, kočičky také, je to potřeba zastřihnout, pudla pěkně ostříhat. Dobře, chápu to. Proč se nemohu objednat na konkrétní čas a přijet a nechat se ostříhat? Já to nechápu. Jestli to bude trvat dalších půl roku nebo rok, tak všichni budeme jak... někteří kolegové s vlasy až do půl zad. Ale jestli to chcete tímto způsobem, tak pojďme živnost kadeřníků, pedikérů a dalších prostě úplně zlikvidovat. Protože to jsou všechno segmenty, které se dají nastavit. A jestli se nastavit nedají, tak jak to, že to šlo nastavit na jaře a mohlo to fungovat, a nejde to nastavit teď? Jestli mně to dokážete logicky vysvětlit, velmi rád si to vyslechnu. Já myslím, že tyto dva by vám mohly stačit. To jsem velmi, velmi dobře zaslechl. Takže to znamená, že nebude ani ta lyžovačka, nebudou ani ti kadeřníci, nebude nic jiného, protože to jsou v podstatě normální aktivity běžného života. Tvrdý lockdown, měkký lockdown. Pan premiér apeloval na občany. Aby každý z nich neříkal něco jiného. Chápu, že jste dvě politické strany a nedokážete se shodnout, ale aspoň ministři jednoho politického subjektu, kteří tedy asi nejsou členy, ale jsou nominanty za vaše hnutí, by měli mluvit stejnými ústy. Já samozřejmě nechci to hodnotit. Já jsem byl pozitivní na covid, protože mně volala manželka, takže jsem se vrátil domů, zajistil jsem si testy. Neřekli mně. Proběhl jsem testováním ve čtvrtek, pátek, sobota. V podstatě nic, čekal jsem. Nikdo, podotýkám, nikdo. Já jsem se podíval do svého seznamu, obvolal jsem kamarády, s kterými jsem mluvil den předtím, než jsem odjel do Poslanecké sněmovny, vyzval jsem je, aby šli. Šli, všichni byli negativní. Takže nevím, jak funguje trasování. Nikdo se se mnou vůbec nebavil. Takže to jenom k tomu vašemu trasování. No a jaká je aktuální role Ústředního krizového štábu? Pan ministr vnitra tady není jako šéf Ústředního krizového štábu. Víte, možná se teď divíte, že poslanec, který toleruje tuto vládu, vás takto kritizuje. První zápisy jsme po urgenci při projednávání včerejšího návrhu státního rozpočtu, kapitoly 314, dostali včera odpoledne. Asi osmnáct nebo šestnáct zápisů.
My jsme tady řadou opatření, například zavřením základních škol, vyhnali desítky a stovky sestřiček a lékařek z toho procesu a naopak jsme tu laťku snížili. Jaká jsou k tomu skutečná data? Takže tady skutečně podle mě se jedná o změť naprosto nahodilých vládních opatření, protože je marketingový požadavek, že vláda má něco dělat. Když se na to podíváme reálně, tak si přiznejme, že samozřejmě vliv opatření nějaký je, ale nutno říci, že čím drakoničtější, tím větší. Čili ve Sněmovně žádné opatření vlády proti šíření koronaviru nedodržujeme, nebo chováme se zkrátka jakoby nebezpečně - no a jaká jsou data, kolik je zemřelých a nakažených poslanců a podobné věci? Čili tuto otázku si položme. Tak můj kolega v lavici, pan poslanec Mihola, měl covid. Čili nenalhávejme si tady s nějakými řečmi o tom, jak bojujeme s epidemií nebo nebojujeme.
A pana poslance Bohuslava Svobody jsem se chtěl zeptat, protože vy jste v projevu dvakrát řekl, že si myslíte osm dní, ale nepadlo, že je to váš návrh, takže... Prosím vás, tak teď se tady rozproudí debata jiným směrem.
Pokud ne, tak můžeme ještě chvíli počkat. Já to mám samozřejmě poznamenáno. Já doporučuji, pane předsedající, počkat na dokončení rozpravy.
Prosím, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a s přednostním právem se hlásí potom Marian Jurečka.
Začnu tím, k čemu jste mě vyzval. Jménem našeho poslaneckého klubu potvrzuji to, co v rozpravě zmínil pan docent Svoboda. Navrhujeme, abychom prodloužili nouzový stav o osm dnů, do pátku 27. listopadu, za určitých podmínek. A ty podmínky, k těm se dostanu. Já se od rána snažím poslouchat tu rozpravu a myslím, že ji nevedeme správným směrem. Ale podle mě to není podstatné. To není to, co tu veřejnost zajímá. Veřejnost zajímá, jaká opatření budou platná a čím se budou muset řídit. Kdyby vláda to myslela poctivě... Kdyby to vláda myslela poctivě... Nevím proč tak oblíbené domácí zvíře bylo použito pro tak nepopulární věc jako barevnou tabulku. Nebo co to je za hru?
Tak nám řekněte, kolik by se vám ještě líbilo, abyste lidem z těch kapes vytahali, abyste jako přerozdělovači byli konečně spokojeni s tím, že máte dostatek peněz.
Velice ve stručnosti. To v pozměňovacím návrhu pana prvního vicepremiéra není. Dnes, kdy toto jsou nejzranitelnější skupiny? Kdy jsme jim zavřeli provozy? To je prostě pro nás nepřijatelné. Dneska jsme v nejtěžší hospodářské krizi a potřebujeme prostě lidi podpořit. To jim nepokryje ani inflaci.
Jestli se na něčem budeme muset uskrovnit, tak případně na výdajích státu, nikoli na výdajích veřejného zdravotního pojištění.
Děkuji. Pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Onderka, faktické poznámky.
Je to téměř historický okamžik, ale já souhlasím s předchozím vystoupením paní ministryně. Anebo jestli je to opravdu plánovité zvýšení daní živnostníkům, kteří zrovna v této době - a znovu říkám, celé hodiny jsme se tady o tom bavili - bojují o svůj život.
Všichni jsme si ten historický okamžik vychutnali a slovo má pan poslanec Onderka. Připraví se pan poslanec Ferjenčík, také faktická poznámka.
Každý prostě máme jiný náhled. My si myslíme, že lidé, kteří berou víc než 100 tisíc, nepotřebují další finanční prostředky. Ale lidé, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu, těch peněz určitě potřebují více. A to je cíl sociální demokracie. A jestli bych měl dávat konkrétní příklady, rád tak učiním, a to i z jiných oborů v České republice.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na paní ministryni k té poznámce ohledně živnostníků. Vy se tady schováváte za ty živnostníky. Takže skutečně větší procento živnostníků na té daňové změně neprodělá. Takže tohle jsou dva faktory, proč si myslíme, že velká většina živnostníků, pokud by došlo k nějaké relevantní valorizaci té slevy, by nakonec potrestána nebyla. Ale já si myslím, že vy se schováváte za živnostníky, ale jde tam spíš třeba o věci jako daň z dividend, kterou platí třeba pan premiér, a takové věci.
Nyní pan poslanec Munzar, faktická poznámka.
Návrh byl přijat.
V tuto chvíli se musíme vypořádat se třemi doprovodnými usneseními.
Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro.
Já se velmi omlouvám, kolegyně, kolegové. Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro.
Hlasování pořadové číslo 10, přihlášeno 103 poslanců, pro 102, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A mně osobě se špatně řídí schůze, když neslyším, co tady říká paní zpravodajka.
Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, nyní bychom přistoupili k hlasování tří doprovodných usnesení. Navrhuji, abychom respektovali to časové pořadí, tak jak byla načtena v obecné rozpravě. Jenom upozorňuji na úpravu, která, si myslím, že nebude zpochybněna. Ano, ze sálu, pane předsedající, reflektuji souhlas s tímto postupem. Na závěr bychom hlasovali usnesení Petra Bendla, které se týká podpory českých hudebníků a autorů. Přečtu ho potom při hlasování. Jak už jsem uvedla na začátku, byť je to dlouhý maraton, navrhuji tedy hlasování po jednotlivých bodech.
Upozorňuji, že v 18.00 nám začíná další schůze, takže před 18. hodinou ukončím hlasování, v jakémkoliv stadiu bude.
A pane předsedající, mám za to, že tedy tento návrh Petra Bendla, byl stažen procedurálně.